Děkuji za slovo, pane předsedo. Například minimální počet odlétaných hodin na předepsaných strojích.
Dobrá, tak končím podrobnou rozpravu. Takže nyní má slovo pan předseda klubu TOP 09, prosím.
Dámy a pánové, bude to mírně osobní a dopředu prosím o prominutí. Ale nám opravdu záleží na tom, abychom se dohodli. A nemůžeme se dohodnout na tom paskvilu, který je tady předložen. Můžeme se dohodnout na jeho úpravě, můžeme se dohodnout na slušném zákonu, pro který bude hlasovat 160 až 170 poslanců této Poslanecké sněmovny. A myslím si, že by to bylo vítězství parlamentní komunikace a vzájemné vstřícnosti mezi koalicí a opozicí. Popřípadě ministr vnitra, do jehož portfolia to spadá. Já vůbec nechápu, proč se do toho pořád plete ministr pro lidská práva. Já chápu, že i státní zaměstnanci mají svá lidská práva, ale nedomnívám se, že ten akcent je tam tak silný, že on by měl být tím hlavním mluvčím za vládní koalici. Možná, že když si uvědomíte, kdo je opravdu předkladatelem tohoto návrhu a kdo odpovídá za tento zákon, tak se dohodneme mnohem rychleji. To je jenom moje zdvořilá prosba.
Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, omlouvám se, ale musím reagovat na opakované sprosťárny ze strany pana poslance Kalouska. Může dehonestovat koho chce. Já myslím, že lidé ho znají velmi dobře a mají na něj docela jasný názor. Jeho praktiky jsou dobře známy. A protože bylo zapotřebí pro tento zákon poskytnout maximální legislativní podporu, tak to je přesně ten důvod, proč já se k této věci vyjadřuji.
Jsem ten poslední, kdo by podceňoval Legislativní radu vlády a legislativní podporu. Jsem ten poslední, kdo by podceňoval Legislativní radu vlády a legislativní podporu politického rozhodování. Jenom vás chci jako přece jenom starý matador upozornit, že starou bolestí a nebezpečím legislativních odborníků je snaha vstupovat do věcné problematiky. Legislativní odborníci jsou od toho, aby vyslechli politické zadání a to bez protestů zpracovali. Jsou potom legislativci, kteří se domnívají, že oni jsou od toho, aby formulovali ta věcná politická zadání, která potom ochotně legislativně zpracují. Velmi prosím, abychom tohle od sebe uměli odlišovat. Legislativní rada vlády hlídá legislativní čistotu politických zadání, která ona sama nedělá. A legislativci, kteří se nám snaží kecat do politických zadání, jsou nebezpečím demokracie.
Rád bych obrátil vaši pozornost, kolegyně a kolegové, k onomu návrhu, který snad ještě dnes budeme hlasovat, a to je vrácení do výborů k novému projednání po proběhnutí podrobné rozpravy. Protože tady zazněly desítky pozměňovacích návrhů a je třeba, aby ve výborech znovu byly posouzeny tyto návrhy. Aby také mimo jiné bylo posouzeno, k čemu vlastně byly předkládány. Co je vlastně za základ, je v tom dnes takový trošku zmatek. Já jsem přítelem toho, abychom se všichni dohodli. Dnes je již, myslím si, každému jasné, že takovéto typy zákony se bez opozice prostě dělat nedají. A jenom drobnost. Pan ministr Dienstbier je také ministrem pro menšiny. Předpokládejme, že úředníků nebude v této zemi většina, čili patří mu to taky.
Děkuji za slovo. Víte, vy nám tady dnes v podstatě předvádíte, a v zásadě vám to nikdo nebere, že jste tomu věnoval určitý čas, že o tom máte spoustu vědomostí.
Já také děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme právě dokončili načítání pozměňovacích návrhů a já vás prosím o malou pozornost. Tak jak to tedy je - je dobrý, nebo špatný?
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.
Ten zákon je špatný a takhle neprojde, tak myslím, že může mít klidné spaní. Berte je, tyto pozměňovací návrhy jako vstup do diskuse o těch ostatních parametrech kromě těch čtyř základních, které jsme oznámili na tiskové konferenci. Mnohé z nich jsou velmi užitečné a věřím, že mnohé z nich nakonec, až se jednou k hlasování dostaneme, podpoříte. Jednoduché zdůvodnění: zkracujeme tím lhůtu generálního ředitele pro rozhodnutí o systemizaci.
Je potřeba, aby tam byl přímý souhlas.
Pan poslanec Zahradník má slovo, po něm pan poslanec Novotný?
No a pro nové zaměstnance, které budeme přijímat, už studium v tomto institutu pro nás samozřejmě přijatelné není.
Myslím si, že jeho motivace je docela zásadní. V tom současném návrhu, jak tady padlo i v obecné rozpravě, se vytvářejí funkce politických náměstků, maximálně dvě, s velmi okleštěnými pravomocemi, a ony funkce náměstků pro řízení sekcí, funkce jakýchsi sekčních ředitelů. Jednak jsme si dělali kvantifikaci. Podle stávající struktury ministerstev by tak vzniklo cca 50 nových náměstků. To je totiž počet sekcí, které mají sekčního ředitele místo náměstka. Vrchního ředitele sekce jmenuje státní tajemník na základě výsledků výběrového řízení."
Protože toto je důležité tady uvést. Tedy návrh do dohody o partnerství zní: Záměrem je dosáhnout profesionalizace a depolitizace řídicích a personálních procesů v orgánech státní správy. Stanovení zásad a základních hodnot pro státní službu, které by zaměstnanci měli následovat. Zlepšení stability veřejné správy: nastavení orgánů státní správy by mělo být založeno na důkladné analýze dostupných zdrojů a souvisejících programů politik a dohlíženo zvláštním orgánem, jako je Generální ředitelství státní služby. Hranice a interakce mezi politickými a úřednickými vrstvami by měly být jasně definovány. Přijímání do služby - úřednická zkouška: zákon by měl zajistit rozvoj systému přijímání do služby založeného na transparentním testování dovedností a kompetencí. Odměňování: zákon by měl stanovit transparentní systém, který bude založený na výkonu. Kromě toho se vláda zavazuje zajistit komplexní rozsah působnosti zákona zahrnující všechny subjekty, které vykonávají státní správu, a všechny své zaměstnance, bez ohledu na jejich právní postavení a v případě nutnosti s velmi omezenými a řádně zdůvodněnými výjimkami. Tyto musejí být formálně schváleny v době, kdy budou přijaty programy evropských strukturálních investičních fondů." Jinými slovy, nedostaneme ani korunu, bude nám zastaveno čerpání, pokud tyto podmínky nebudou naplněny, protože nám nebudou schváleny operační programy pro čerpání evropských fondů. Dále: "Česká republika si je plně vědoma důležitosti změny paradigmatu současné státní správy do moderní státní služby, a proto se rozhodla pokračovat s nejvyšší transparentností a zahrnout všechny relevantní strany, aby bylo dosaženo maximálního společenského a politického souhlasu v této věci." Jinými slovy, včerejší vystoupení, kdy jsme tady sdělovali, že je tady jednoznačný požadavek účinnosti zákona k 1. lednu se opírá o jasné stanovisko Evropské komise. Mimochodem o stanovisko, které má na starosti stejná Catherine Day, generální sekretářka Evropské komise, jako připomínky ke služebnímu zákonu. Jinými slovy, tyto dva dokumenty je potřeba číst jako celek a je naprosto zjevné, že tento kategorický požadavek ze strany Evropské komise tady je.
Děkuji, pane ministře. Ne, já jsem požádal pana ministra o přerušení, abych mohl vyhlásit přestávku. Pane předsedo, respektujme to.
Tento fakt chce evidentně vládní koalice ve svém návrhu zneužít. My těch výhrad máme více. Klíčová pozice, nebo klíčový moment, který bych zmínil já, tak je pozice generálního ředitele státní služby. Tenhle tah si dovolím nazvat přímo drzostí. Vždyť jmenování vládou na návrh předsedy vlády je ta nejhorší možná varianta, protože zabetonuje závislost státní správy na vládnoucí koalici a ještě více ji zpolitizuje. To si myslím, že je jasné na první pohled. Proto je pro nás v Úsvitu přijatelná pouze varianta, kdy generálního ředitele státní služby jmenuje prezident na návrh vlády, stejně jako například předsedu Českého statistického úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Cílem je, aby bylo jmenování co nejvíce nezávislé na té které aktuální vládě. Abychom skutečně udělali krok k odpolitizování státní správy. Proto bych nerad tento náš pozměňovací návrh nějak personifikoval na tom, kdo je teď prezidentem nebo není. Jak už jsem říkal, my máme pozměňovacích návrhů víc. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi.
Děkuji. Mohu to zdokumentovat v písemných dokladech, ale domnívám se, že by mohlo stačit toto mé prohlášení. My přece připravujeme zákon, který potřebujeme jako Česká republika dlouhodobě, nikoliv kvůli evropským fondům, ale kvůli republice samé, kvůli tomu, abychom zprofesionalizovali a zmodernizovali českou státní správu. Samozřejmě v těch státech žijí národnosti, které podléhají nějakým kulturním vzorům a tradicím. Není tedy možné hledat takový zákon, který by vyhovoval ideální představě Bruselu. Zkrátka každý zákon, jakkoliv se snažíme o zachování toho obecného, které nám vlastně káže členství v Unii, káže nám to evropská legislativa, na které se podílíme, tak každá země má i to své specifické, které se odráží v národní legislativě. Nechceme šplhat vůči Evropské unii. Právě to, že si obhajujeme svoje cesty, tak tím ukazujeme, že jsme svébytný členský stát Evropské unie. Teď obecně k tomu, co já považuji za důležité na služebním zákoně. Je to něco, co podle mnohých také občana moc nezajímá. Myslím si, že je na tom, co překládáme, vidět obrovský kus práce. Musím upřímně říct, že při práci na pozměňovacím návrhu ke služebnímu zákonu jsem si mnohokrát říkala, že celkem chápu, že byla obava z toho, přivést ten zákon do účinnosti. Nejenom proto, že to je zákon, který má potenciál zcela rozvrátit státní správu.
Je to zřejmě výsledkem nějakého kompromisu, kdo bude mít víc hlasů, jestli úředníci, nebo ministr. To znamená, dovolte mi, abych přečetl tento pozměňovací návrh:
Pan poslanec Zahradník má slovo, po něm pan poslanec Karamazov.
Ten návrh zní takto. Děkuji za pozornost.
Pardon, omlouvám se, pan poslanec Karamazov byl přihlášen před panem poslancem Blažkem.
Jedná se o omezení vyslání matek s dítětem do deseti let na služební cestu.
Děkuji za slovo. Já bych rád načetl další pozměňovací návrh, a to:
Domníváme se, že nemá smysl jej nadále držet dva měsíce v této funkci. Děkuji vám.
V té první části bych rád omezil funkční období státního tajemníka na 5 let. Čili původní text "státního tajemníka jmenuje generální ředitel na dobu 7 let na základě výsledků výběrového řízení" by byla nahrazena číslovka 7 číslovkou 5 a zněl by takto: "státního tajemníka jmenuje generální ředitel na dobu 5 let na základě výsledků výběrového řízení". Druhá změna v příslušném paragrafu číslo 55 odst. Jedná se o to, že úprava výběrové komise se posiluje pozice ministra. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Můj pozměňovací návrh se týká úspor ve státní správě. Opravdu, ještě jednou zopakuji, jedná se o udělení tří dnů placeného studijního volna každý rok každému státnímu zaměstnanci.
Není jasné, proč tyto dva postupy nemohou být sloučeny do jedné procedury náboru, složené z písemné a ústní zkoušky za účelem řádného posouzení analytických a logických schopností uchazeče. Skutečnost, že písemný test není povinný, by za jistých okolností mohla znamenat porušení principu rovného zacházení. Vzhledem k tomu, že ani pro jednu část úřednické zkoušky nejsou známy podrobné informace, hodnocení nelze dokončit a uzavřít. Pokud má být v souladu s principem transparentnosti, měl by zákon stanovit, že veřejně dostupný zdroj o volných místech a uvádějící lhůtu pro podání přihlášek by měl být stanoven spolu s konkrétními kritérii výběru. A už to nemůžeme vůbec posoudit, protože u toho spousta věcí chybí. Pro Komisi nikdy nebyla rozhodující forma, ale obsah. Komisi je jedno, jak se k této fungující státní správě dopracujete. Klíčový je výsledek. Schválením paskvilu si u Evropské komise nijak nešplhnete, naopak si uškodíte. Komise se nenechá opít rohlíkem a bude po vás nadále vyžadovat, abyste se chovali jako důvěryhodný a seriózní partner a řádný hospodář. Dámy a pánové, tolik tedy poznámky Evropské komise, jejich výrazná nesrovnalost s přesvědčováním vládních činitelů a moje velká prosba, abychom se vydali tímto směrem. My jsme k tomu připraveni. To je totiž také otázka stability. Vedle toho, že jsme přesvědčeni, že tento návrh nezajišťuje efektivní a profesionální výkon státní správy, obáváme se toho, že tak jak je to předloženo, je to ve svém důsledku ohrožení demokratického charakteru státu. Domnívám se, že to je riziko, které nemůžeme podstoupit. Za předpokladu, že vládní koalice si nebude přát seriózní jednání a nebude si přát dohodu, dovolte, abychom vás upozornili, že nemáte šanci tento zákon schválit.
Nevystavujme terén větším problémům, než má. Víte, naši učitelé si umějí poradit s různými situacemi, s různými zákony a musí si poradit, protože reagují na každodenní potřeby svých žáků. A bylo úplně jedno, kdo v této Poslanecké sněmovně sedí a kdo sedí na Ministerstvu školství. Protože ty jejich problémy si oni musí vyřešit sami. Tak jim to neztěžujme a nastavujme jim takové podmínky, aby naše školství fungovalo a aby mělo k tomu vytvořen i patřičný finanční rámec.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S poslední řádnou přihláškou do obecné rozpravy je zatím přihlášen pan poslanec Adolf Beznoska.
Přidám jenom krátkých pár postřehů. Nikdy jsem si nemyslel, že u tohoto mikrofonu budu souhlasit s paní kolegyní Semelovou, ale souhlasím. Nic jiného prostě fungovat nikdy nebude. Pořád se tady budeme utápět a hledat slovíčkaření tak, abychom zajistili řádnou výuku na našich školách. Rozumím velmi dobře tomu, že máme zhruba 8300 plně přepočítaných úvazků, které nemáme obsazeny kvalifikovanými kantory. Otázka je, co dělali ředitelé v těch deseti letech. A zejména ti ředitelé, kteří působí ve škole dlouhodobě. Jiná cesta než trošku razance není. Rozumím dobře, že jsou tady ty čtyři skupiny. Umím si představit rodilé mluvčí, to je velmi dobře, umělce. Trošičku problém já ovšem mám s těmi odborníky, protože na vyšší odborné škole mi učili odborníci. Já bych to snad neměl říkat, ale byl to ředitel, a byla tady o tom řeč, pojišťovny, banky atd., ale klíč ve škole není to, co máte v hlavě, co umíte ve své profesi, ale také jak to umíte předat. To asi si všichni také musíme v této chvíli uvědomit. Protože je tam větička, že ředitel může využívat nekvalifikované kantory v případě nezbytné nutnosti na nezbytně dlouhou dobu. Spíš krátký dotaz - asi si rozumíme. Peníze jsou klíčem. Pane ministře, jenom jestli máte s sebou čísla nebo jestli máte čísla. Teď máme velmi silné ročníky v mateřských školách. Přijdou nám mraky dětí navíc do základních škol. A poslední krátká poznámka. Jestli nebude potíž v tom, že školství bude, tak jak je to obvyklé, zase škrceno.
Děkuji panu poslanci Beznoskovi.
Děkuji, pane předsedající. Ta čísla máte uvedena i v tom návrhu. Takže my jsme vytvořili podmínky pro to, navýšili jsme pedagogickým fakultám rozpočet o 23 mil. korun, aby mohly otevřít více kurzů tak, aby se mohlo přihlásit i více pedagogů. Nyní máme v návrhu rozpočtu dvě miliardy navíc na platy učitelů a jednu miliardu, která se týká právě navýšení počtu žáků do mateřských a základních škol.
Děkuji. S další řádnou přihláškou - prosím, pane poslanče, máte slovo.
Budu velmi stručný. Já jsem si znova nalistoval zákon o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků. To znamená, že učitel, který absolvoval vysokou školu pedagogickou se zaměřením na II. stupeň, kvalifikován není. Teď jsem řekl fyziku, ale myslím si obecně jakýkoliv další předmět. Takže takový je můj dotaz a myslím si opravdu, že celá řada nekvalifikovaných učitelů by se rázem stala učitelem kvalifikovaným A tento problém by u nich odpadl.
Děkuji panu poslanci Novotnému.
On má dokonce vysokou školu, dokonce má vysokou školu pedagogického zaměření. Takže toto je v řešení a za rok a několik měsíců by měla být další novela.
Z hlediska prostupnosti uvnitř veřejné správy komplexní pozměňovací návrh umožňuje vedle zohlednění praxe ve správních úřadech zohlednit také praxi v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech a umožňuje také uznatelnost zkoušky zvláštní odborné způsobilosti za úřednickou zkoušku. Komplexní pozměňovací návrh upravuje podrobněji, co se rozumí pod pojmem prohlubování vzdělávání, s tím, že do tohoto institutu spadá vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, vzdělávání představených a jazykové vzdělávání. Kolegyně a kolegové, tolik tedy představení návrhu novely služebního zákona a komplexního pozměňovacího zákona.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji, pane předsedající.
Poprosím navrhovatele, aby zaujal místo, a poprosím pana zpravodaje, aby zaujal místo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, již při projednávání - nekřič mi do ucha, Františku. Již při projednávání programu schůze, s kterým jsme nesouhlasili, se diskuse soustředila především na tento zákon. Takový přístup označovali za cynický a neustále se odvolávali na stanoviska Evropské komise, která si tento zákon přeje. A v podstatě oba dva členové vlády brali si čerpání zdrojů Evropské unie a pozici Evropské komise jako rukojmí. Měl jsem a mám stále významné pochybnosti o pravdivosti těchto vyjádření. Není bez zajímavosti, že na konci června Evropská komise poslala vládě České republiky zatím neoficiální - protože zákon není schválen - ale neoficiální poznámky k tomuto návrhu zákona. Pravděpodobně se tak nedomnívají oba dva členové vlády. Docela by mě zajímalo, zda předkladatelé tohoto návrhu s těmi poznámkami byli, či nebyli seznámeni. Já si jej teď dovolím přečíst. Poté si dovolím v anglickém originálu i v českém překladu předat tyto poznámky kolegům předsedům poslaneckých klubů v této Sněmovně. Tedy dovolte, abych tyto poznámky přečetl. a to ten text zdůrazňuje ve svém úvodu -, že následující poznámky Evropské komise k návrhu zákona o státní službě jsou neformální a nejsou vyčerpávajícím výčtem.
V okamžiku, kdy ředitel takového člověka najde, je určitě dobře a ve prospěch kvality vyučování, aby se takový zapojil do procesu a na té škole pracoval. Myslím si, že to je správná cesta a že není nutné čekat na novelu školského zákona, že se s tím můžeme poprat teď, a pak případně novela školského zákona ať ten problém vyřeší definitivně.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.